Kulturní památky však není možné financovat z peněz Evropské unie. Myslím, že je potřeba zachovat naše kulturní dědictví. Nicméně i památky přinášejí do státního rozpočtu finanční prostředky. Při projednávání v rozpočtovém výboru zazněly argumenty proti navýšení podpory rozšíření kapacity mateřských škol s tím, že v České republice je dostatek kapacit, dostatečný počet míst v mateřských školách. Když to vezmeme plošně, tak je to možná pravda. Dovolila jsem si připravit tři varianty, které si sami můžete prostudovat v systému. Ministerstvo školství disponuje efektivními nástroji podpory tvorby nových kapacit mateřských škol zřizovaných územními samosprávními celky, které se v případě posílení rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí jako vhodné řešení hrozícího nedostatku kapacit v předškolním i základním vzdělávání. Proto bych vás poprosila, abyste se zamysleli nad podporou tohoto pozměňovacího návrhu. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu se navrhuje na rok 2018 provést změny, které spočívají ve zvýšení výdajů ve prospěch kapitoly 333 Ministerstvo školství. Důvodem tohoto navýšení je, že všechny naše politické strany, které zde jsou, avizovaly v předvolebních prohlášeních, že souhlasí s navýšením platů učitelů. Jedinou možností, jak získat pracovníky, je přetáhnout zaměstnance z jiného odvětví. Myslím si, že dost často zde hovoříme o investicích do infrastruktury. My tímto návrhem říkáme, že chceme investovat do naší budoucnosti.
Navržená úprava kompenzuje mzdovou diskriminaci pedagogických pracovníků církevních a soukromých škol. Český Krumlov, památka UNESCO a druhý největší zámecký komplex v České republice. Zdůvodňuji to takto: Uvedenou částku použije Národní památkový ústav pro nákup objektu Kvítkův Dvůr se souvisejícími pozemky, které jsou aktuálně v rukou soukromníka. Tento nákup umožní prodloužení zámecké zahrady státního hradu a zámku Český Krumlov o divadelní trakt, do kterého bude situováno nové otáčivé hlediště. Tímto se umožní ukončení dlouholetého sporu mezi Českou republikou a UNESCO spočívající v existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás ve třetím čtení potom o podporu mých pozměňovacích návrhů a děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Paní poslankyně Válková, připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Nebudu je tady číst, ale dovolte mi aspoň pár slov, proč až teď. Třeba Polák v České republice byl diskriminován a byl diskriminován právě kvůli své státní příslušnosti. Ještě poslední věta, nebo věty, proč jsme se tím nezabývali již v rámci petičního výboru.
Proto je nadbytečné, abychom tuto diskuzi protahovali a říkali si tady nové argumenty. Já bych chtěl jen říct, že to bude vaše svobodná vůle, jak se rozhodnete. Takže prosím, i to zvažte při své volbě.
On tady před chvílí říkal, že jsme církevní restituce schválili hlasem pravomocně odsouzeného poslance. Ano. Až zjistíte, že to byl hlas nad potřebné kvorum, tak věřím, že se nám omluvíte. Kdybyste řekl, že hlasoval také pro, to je správná interpretace. Ale jeho hlas nebyl potřeba. To stejné právo, jako být navržen a být volen, tak my máme právo takového člověka nevolit.
Jenom faktická poznámka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevím nic o tom, že by byl nějakým odborníkem v oblasti Národního bezpečnostního úřadu nebo národní bezpečnosti. A chtěl bych mu navrhnout, nebo připomenout mu, že vznikl podvýbor pro kulturu v rámci výboru pro vzdělání, a věřím, že tam by bylo jeho místo lepší.
Teď tady mám fakticky pana předsedu Kalouska. Pokud to jsou přednostní práva, tak budete muset vyčkat.
Já se nechci přetahovat, nicméně znovu. Takže abychom to uzavřeli. Já si dovolím říct dvakrát za sebou stejnou větu: Někteří naši ústavní činitelé před rokem 1989 byli účastníky demonstrací.
S přednostním právem pan předseda Fiala. A potom máme dvě řádné, pan poslanec Vymazal a pan poslanec Profant.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo. Jenom abych opravil tady kolegu ze sociální demokracie. Nejde o výbor NBÚ, ale jde o komisi pro Národní bezpečnostní úřad. My jsme to samozřejmě zvažovali.
Dovolte mi lehkou nadsázku.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Možná to někoho překvapí, ale já se tady musím zastat pana kolegy Roznera, protože skutečně to, jakým způsobem fungují komise - možná na rozdíl od předřečníka ze sociální demokracie - vím, působila jsem v nich v minulém volebním období. A opravdu tedy, i za sociální demokracii, ty komise i výbory byly plné odborníků!

Moje jméno je Tomáš Vymazal, je mi 27 let, pocházím z Brna.

Dělal jsem tam technickou podporu a z toho důvodu mám určitou představu o tom, jak probíhají různé metody sběru informací.

Vážení poslanci, vážení členové vlády, vážená veřejnosti, já se jmenuji Ondřej Profant a chci se vám představit, jelikož kandiduji na post předsedy v komisi pro práci Poslanecké sněmovny. Poslední tři roky jsem pražským zastupitelem.
Takže pokud chcete podporovat transparentnost státní správy tak, aby občané měli možnost seznámit se s výdaji České republiky, tak vás prosím o podporu tohoto doprovodného usnesení.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo. U kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu se za text Odůvodnění. Navrhované změny se dotknou dalších souvisejících číselných ukazatelů, které nelze všechny vyjmenovat do pozměňovacího návrhu.
Já také děkuji. Podívám se, jestli se mně ještě někdo hlásí ze sálu. Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je bod Chtěl bych vás informovat, že se sešel zahraniční výbor a zvolil svým předsedou poslance Lubomíra Zaorálka. Zahajuji rozpravu, do které nemám přihlášky, a ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu k tomuto bodu. Přistoupíme k hlasování. Prosím všechny, aby se přihlásili a dostavili na svá místa. Končím hlasování. Usnesení bylo přijato. Tím jsme vyčerpali dnešní pořad.
Tak fakticky pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo. Zajisté je možné mít různé názory a polemizovat s novinovým článkem, který jsem tady pouze bez dalšího obsahového komentáře citoval. Tam se běžte podívat, tam to uvidíte.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A chtěl bych říct: Vy říkáte, že je důležité, aby se demokracie vžila. Já s vámi plně souhlasím. Z toho, co jste řekl, pro mě vyplývá, že KSČM nejen že není reformovaná, ale vypadá to, že není ani reformovatelná. Že se to změnilo? Je to opravdu pouze o tom, že už máme za sebou tolik času, že si můžeme dovolit zapomenout tyhlety věci? Jak jsem řekl na začátku, je důležité, abychom podporovali demokratické strany, aby u nás demokracie mohla růst.
Ne o tom, kdo určí, které strany jsou a které nejsou demokratické. A teď jenom krátký životopis autora onoho článku, který jsem tu citoval. Od roku 2005 pracuje jako publicista a bezpečnostní analytik. Není to žádný nedemokratický komunista.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím na pana kolegu Kováčika. Před chvilkou jste použil to, co vystihuje to celé úplně nejlépe. Vy jste před chvílí řekl - my jsme vznikli po převratu - po převratu!
Děkuji. Většina z vás je absolutně přesvědčena, jak k tajné volbě přistoupí. Musel bych požadovat omluvu od těch, kteří tady prosadili například církevní restituce hlasováním pravomocně odsouzeného poslance, který sem nastoupil právě proto, aby to odhlasoval. Záměrně neříkám právního státu, protože to si někteří lidé pletou. Protože právní stát samozřejmě jako nejvyšší prioritu respektuje Ústavu České republiky. To znamená, že každý má právo být volen, kdo má více než 21 let, každý má právo volit od svých 18 let a každý má právo bez ohledu na své vyznání, politickou příslušnost, na své pohlaví a další, sociální původ, na to, aby byl volen. Do kterékoliv funkce, pokud se obsazuje. Čili ten, kdo je sem zvolen, má legitimní mandát občanů České republiky, aby byl zvolen do takové funkce. To je realita. A kdybych chtěl připomínat historii, tak bych samozřejmě mohl řešit otázku, že nikoliv že byla volba Komunistické strany Československa, ale že byla volba kandidátní listiny Národní fronty, ve které byly Komunistická strana Československa, Československá strana lidová, Československá strana socialistická, Strana slobody a Strana obrody. To byly kandidátní listiny Národní fronty.
Navrhovaný finanční objem výdajového bloku zahraniční rozvojové spolupráce v rozpočtové kapitole Ministerstva zahraničních věcí obsahuje další položky, které jsou ve vedlejších výdajích, jako je transformační spolupráce, humanitární pomoc, příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí, obnova Sýrie a podobně, bez dostatečné specifikace. Posílení části dávky osobám se zdravotním postižením v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, jelikož tento segment je dlouhodobě významně podfinancován a osoby se zdravotním postižením jsou, co se týče navyšování a valorizace jejich dávek, znevýhodněny. Považujeme proto za nutné, aby bylo navýšeno.
A na druhou stranu tuto částku, tedy 300 mil. korun, bychom chtěli přesunout do bloku zajištění podpory velení Armády České republiky. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby finanční prostředky, o které budou sníženy plánované výdaje z výdajového okruhu zajistit zapojení do operací a pohotovostních sil, byly použity pro zvýšení plánovaných výdajů pro výdajový okruh zajistit podporu velení Armády České republiky s důrazem na zvýšení počtu aktivních záloh, jejich intenzivní výcvik a zabezpečení. Toto opatření má za cíl zvýšení schopnosti aktivních záloh, případně nasazení při obraně státu. Z mého pohledu máme příliš mnoho zahraničních operací. Zahraniční operace by neměly být prioritou armády. Priorita armády je zabezpečení obrany území našeho státu. Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Já také děkuji. Poprosím poslance Lubomíra Volného a připraví se poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Dobrý den, dámy a pánové. Prostřednictvím pana předsedajícího poprosím, aby předal předsedovi Pirátů můj vzkaz: Be an example.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma sněmovním dokumentům, které jsem nahrál do systému. Myslíme si, že bezpečnostní opatření na Hradě nepřispívají bezpečnosti a jenom stojí daňové poplatníky peníze. Tam se naopak vytvářejí velké fronty lidí, vlastně se vytváří potenciální cíl pro teroristy. Proto tedy předávám tyto dva pozměňovací návrhy.
Tak já děkuji. První se mi hlásil ze sálu pan poslanec Jakub Michálek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Konec návrhu, tak jak jsem ho předložil k doprovodnému usnesení.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane předsedající. No, já rozumím tomu, co říká pan kolega Schwarzenberg. Co to je za nesmysl? Z čeho nás to obviňujete?
Povolám zpět pana předsedu volební komise, který se mezitím stihl občerstvit, a budeme tedy postupovat podle jeho pokynů.
Děkuji, nevyužiji závěrečné slovo. Jak jsem řekl, volby jsou připraveny u tohoto bodu.
Já tedy přeruším tento bod a otevřu bod Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
Proto je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě.
Ano.
Jmenuji se Ondřej Polanský, je mi 33 let, jsem svobodný, bezdětný. Pocházím z Ostravy, ale během studií jsem žil pět let v Praze. Vystudoval jsem aplikovanou informatiku a novodobé dějiny. Přes deset let pracuji ve velkých mezinárodních IT společnostech jako analytik, vývojář nebo specialista na velké datové sklady. Meziparlamentní unie je organizace, která umožňuje dialog na parlamentní úrovni, a to již skoro 130 let. Dnes je hlavním poselstvím této organizace podpora demokracie a právě zprostředkovávání dialogu mezi parlamenty svých 170 členských zemí. Obojí jsou to činnosti, u kterých by se chtělo říct, že jsou potřeba více než kdy předtím. Pravdou ale je, že nikdy třeba být nepřestaly. O Pirátech se říká, že rádi kopírují.
Já jenom krátce zareaguji. Je to pravda, to bych měl upřesnit v reakci teď na pana kolegu Michálka. Já jsem tam řekl takovou zkratku a měl bych to upřesnit. Ale prosím, kolegyně a kolegové, bude to logisticky trochu náročnější. Každý teď obdržíte 15 hlasovacích lístků. Pro každého máme připraveno 15 hlasovacích lístků. A předpokládám zhruba kolem 11.30, kolem 12. hodiny, až bude vhodný okamžik, bych pak byl připraven seznámit vás s výsledky.
Takže já přeruším jednání Sněmovny.
Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Paní poslankyně Langšádlová, po ní vystoupí pan poslanec Kaňkovský.
Děkuji za slovo. Jedná se o navýšení pro soukromé a církevní školy. Chtěla bych zdůraznit, že tento návrh odpovídá částce, která v rozpočtu již měla být dle zákona, protože při schvalování zákona o státním rozpočtu došlo k pochybení. Chápu, asi proto, že ve stejný den byl schvalován návrh zákona o státním rozpočtu a navýšení tarifů pro veřejné školy a tato část, která měla být navýšena také pro školy církevní a soukromé, nebyla zohledněna, a to přesto, že se vlastně jedná o mandatorní výdaj. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu, protože opravdu se jedná pouze o nápravu opomenutí, ke kterému došlo.
Já také děkuji a prosím pana poslance Víta Kaňkovského.
Důvody, proč je potřeba navýšit rozpočet pro financování sociálních služeb, zde dnes již opakovaně zazněly. Já tady zdůrazním jenom ten jeden zásadní a tím je kritická personální situace v sociálních službách napříč Českou republikou. Fakt, že se v letošním roce podařilo dojednat navýšení platových tarifů a dofinancování mezd v organizacích odměňujících mzdou, hodnotím velmi kladně. Jsem ale přesvědčen, že to byl jen částečný stabilizační krok a cesta k zastavení dalšího odchodu zaměstnanců ze sociálních služeb, který by již hrozil personálním kolapsem v tomto sektoru. Bohužel na tento velmi složitě dojednaný krok už dále nenavázaly rozpočtové přípravy pro rok 2018, což zde již dnes také zaznělo. Z tohoto důvodu předkládám pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 142, ke kterému se tímto formálně hlásím. Tento pozměňovací návrh přichází ve dvou variantách s navýšením specifického ukazatele kapitoly 31 MPSV neinvestiční nedávkové transfery s určením na dofinancování sociálních služeb. Jsou tam dvě varianty. Vzhledem k opravdu nelehké situaci v sociálních službách si dovoluji zdvořile požádat členy rozpočtového výboru a následně pak i nás všechny, abychom při projednání dofinancování sociálních služeb postupovali v maximálně věcném duchu, tak abychom neuvrhli sociální služby do kolapsového stavu. Jestliže jsme se navzdory turbulentní situaci na naší politické scéně většinově shodli na tom, že tento sektor je třeba dofinancovat, pak prosím najděme společnou cestu, jak tohoto cíle dosáhnout, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost i za moudré zvážení řešení tohoto problému.
Já děkuji a nyní prosím pana poslance Juránka a připraví se pan poslanec Kobza.
Jde tady o záležitosti, které se týkají hazardních her. Již od 1. ledna roku 2017 vstoupil v platnost zákon o hazardních hrách. Proto vaši pozornost směřuji k tomuto pozměňovacímu návrhu, který se chce zabývat také prevencí, protože jsem přesvědčen o tom, že není možné pouze přijmout zákon o hazardních hrách, zpřísnit podmínky, ale že je třeba také vytvořit prostředí pro záležitosti prevence.
Děkuji. Poprosím pana poslance Kobzu a připraví se pan poslanec Radovan Vích.
Jednací ani volební řád nestanovuje způsob této volby.
Ano. Měl jsem přihlášku pana předsedy klubu sociální demokracie.
To znamená, já poprosím pana předsedu volební komise, kdyby na toto mohl nějak reflektovat a případně vyhlásit nějaký dodatečný, co nejbližší termín.
Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.
Počítám s tím.
Děkuji. Budeme tedy hlasovat o rezignacích podle předloženého usnesení. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Děkuji. A nyní prosím o druhé hlasování, které potvrdí nominace, tedy návrhy na nové obsazení orgánů Sněmovny. Opět en bloc, tak jak je navrženo v usnesení číslo 26 volební komise.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
Děkuji za slovo. Z každého poslaneckého klubu byl navržen většinový způsob volby.